Poslali bychom ho do země, kde je válka? Na základě jakého právního titulu? Já vám odpovím i v další interpelaci.
Tak ale pánové, čas pro tuto interpelaci vypršel, a já samozřejmě otevírám prostor pro tu další interpelaci, kterou má pan poslanec Lang opět na pana ministra Rakušana. Prosím.
Přednostní.
Přestaneme si hrát, že slova, jak už věděl Orwell, se dají naplňovat jiným významem. Pak si myslím, že dáváme jasný signál do této země, že jsme tento problém vyřešili. A pak říkáme jasně, že příběh je dokončen.
V tuto chvíli zagonguji, přivolám kolegyně, kolegy, protože budeme hlasovat návrh paní poslankyně Kocmanové na zamítnutí předloženého návrhu. Ano, je zde zájem o odhlášení. Návrh byl zamítnut. A nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně-právnímu výboru jakožto výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jakožto garančnímu? Organizační výbor nenavrhl přikázat...
Pane předsedající, já jsem respektovala, že se jedná o výbory, ale dovoluji si navrhnout, aby to mohla projednat také stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti.
Čili v tuto chvíli budeme hlasovat o tom, že to posuneme na stálou komisi pro rodinu a rovné příležitosti. Kdo je proti? Má někdo ještě nějaký jiný návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům? V tom případě budeme hlasovat ještě návrh pana poslance Dufka, který navrhuje prodloužit lhůtu pro projednání o 60 dní. Kdo je proti? Výsledek: přijato. A já tímto děkuji všem za spolupráci a připomínám, že se sejdeme zítra v 9 hodin.
Navrhuji přerušit tuto interpelaci do přítomnosti pana premiéra.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Pan ministr je přítomen, budeme tedy pokračovat v přerušené rozpravě a já se táži, zda se někdo hlásí do rozpravy. Prosím, máte slovo.
Je velmi dobře, že dostávají tento příspěvek na stravování. Myslím si, že si ho všichni policisté i jejich civilní zaměstnanci zaslouží. Já jsem tedy na vládě ani v programu vlády zatím neviděla, že by se měl novelizovat rozpočet na tento rok. Takže já bych byla ráda, aby pan ministr vnitra se tedy vyjádřil, jak to tedy s tímto příspěvkem na stravování bude. Samozřejmě v té písemné odpovědi jsem se dozvěděla, že došlo k navýšení z 39 na 41 korun, to je určitě chvályhodné. Co je méně chvályhodné, je, že si to dneska ta krajská ředitelství musí hradit ze svých rozpočtů do současné chvíle a samozřejmě v tu chvíli se omezují jiné věci, na které by mohly být ty finanční prostředky využity.
Pan ministr se hlásí do rozpravy?
I v tom minulém volebním období. Policie České republiky a Hasičský záchranný sbor tento řádek státního rozpočtu za minulé vlády vůbec neměly. Stravenkový paušál jim dokonce nebyl ani ve všech krajích vyplácen. Takže po celé období minulé vlády, až na ty poslední měsíce, policistkám, policistům, hasičkám a hasičům i civilním zaměstnancům nebyl stanoven stravovací příspěvek, pokud tak neučinila individuálně krajská ředitelství. Rozpočtové krytí na tento výdaj neexistovalo. Já se můžu jenom domnívat, proč byl vybrán ten červnový termín těsně před volbami. Ale byl vybrán, začalo se vyplácet. Odpověď přibližně byla taková: no, není tam, ty peníze si musíš nějak sehnat, tak jsme to také dělali. My v té chvíli jsme vypláceli nadále stravenkový paušál. A není úplně pravda, paní poslankyně, prostřednictvím paní předsedající, že to bylo pouze a jen ze zdrojů krajských ředitelství.
V rámci vyjednávání je rovněž třeba zaměřit se na silnější pozici."
Pane poslanče, já v některých tématech chápu frustraci opozice, že neměla možnost diskutovat, ptát se, tady ovšem ne, protože v tomto případě i na můj návrh program mimořádné schůze schválen byl, byli jsme řádně přihlášeni do diskuse a spustil se tady rej faktických připomínek, kdy já sám jsem vyzýval kolegy z vaší strany, chodil jsem tady za nimi soukromě a žádal jsem je, ať vypneme režim faktických připomínek, dvouminutového rychlého hulákání, a spustíme normální rozpravu, normální rozpravu, kde vy budete mít možnost vystoupit, vaši kolegové, a kde já nebudu muset reagovat. I s přednostním právem jsem musel reagovat tak, že jsem si bral dvě minuty, abych na ty všechny, co tady hovořili, stihl nějakým způsobem reagovat. Ale tady jenom chci říct, že program té schůze byl odsouhlasen, ani tady neplatí argument toho, že by to snad bylo 25 minut, jak často říkáte u schůze o České poště. Běžela, pokud se nepletu, čtyři hodiny a myslím, že jsme ještě o půl hodiny přetáhli to, o čem jsme se původně bavili. Mandát na úrovni Evropské rady schvaluje vládní výbor pro Evropskou unii. Vládní výbor pro Evropskou unii mandát pro ministra vnitra na toto jednání projednal a schválil. Byl to vládní výbor pro Evropskou unii - schváleno. Dále, co jsou to instrukce? Instrukce jsou schvalovány pro konkrétní jednání na úrovni velvyslanců, na úrovni delegátů. Rámcová pozice, celistvé vypracování pozice České republiky vůči probírané problematice. Jde napříč obdobími. Tedy rámcová pozice zůstala stejná, a ryze formálně, pokud rámcová pozice zůstává stejná, tak o tom jedná vládní výbor pro evropské záležitosti, ten to projednal a ten projednal mandát. Žádný z členů tohoto výboru tak neučinil.
Děkuji. Je zájem o doplňující dotaz, prosím.
Pane poslanče, žádná past. Já vám tady říkám, jaký je postup, a prosím, opravte něco, jestli je v tom něco chybně, v tom, co říkám. Existuje rámcová pozice České republiky. Ten mandát mně výbor pro evropské záležitosti dal. A vůbec neříkám nic jiného, od začátku říkám, že jsem informoval vládu o tom, jakým způsobem budu na základě mandátu, který mně dal vládní výbor pro evropské záležitosti, reprezentovat zájmy České republiky. A já jsem zájmy České republiky... Ale tak nevadí, já vám to klidně dám. Tam je mnohé vysvětleno, pane poslanče... Možná bychom si to nemuseli říkat, ale klidně vám to dám.
Běží vám čas, pánové.
Ne, to nevadí, možná by to bylo i edukativní , tady jsou ty pojmy a postupy. Takže znovu. Rámcová pozice, vládní výbor pro evropské záležitosti a moje informace na vládě, projednáno v rámci jednání na Radě ministrů. Stále říkáte, že jsem něco podepsal, tak tady možná jenom edukativně - nic se nepodepisuje, žádné dokumenty se nepodepisují, tam se pouze určuje pozice země, a dokonce se ani nehlasuje pro, ale pouze se říká, kdo je proti nebo se zdržel hlasování.
Děkuji za dodržení času. Pan poslanec hledá podklady...
A byl bych velmi rád, kdyby vaše vláda se tímto problémem zabývala, protože ne nadarmo mi píší občané této republiky, že za vaší vlády to je Fialova drahota.
Opět v souladu s jednacím řádem bude odpovězeno do 30 dnů písemně. A já před další interpelací načtu ještě omluvu, která došla v mezičase. Omlouvá se pan ministr Martin Kupka od 14.30 hodin z pracovních důvodů.
Vážený pane předsedo vlády, dnes už poslední moje interpelace. Obracím se na vás s dotazem ohledně zrušení daňového osvobození volnočasových benefitů. Tyto benefity jsou v České republice poskytovány více než 3 milionům zaměstnanců a mají prokazatelný pozitivní vliv na jejich psychické i fyzické zdraví. Zrušením daňového osvobození volnočasových benefitů dojde k tomu, že většina zaměstnavatelů přestane tyto benefity dále poskytovat, a to bez náhrady, jak již někteří předem avizovali. V konečném důsledku tak může dojít i k tomu, že tento krok do státní kasy nepřinese vůbec žádné peníze. Negativní dopad může být i na děti. Zaměstnanci často využívají volnočasových benefitů k zaplacení různých kroužků nebo táborů právě pro své děti. Myslím si, že stát by měl naopak usilovat o to, aby byla podpora volnočasových benefitů zvyšována, protože poskytování takových benefitů může předcházet různým onemocněním, jako jsou například obezita nebo deprese. Proto mám na vás následující dvě otázky. Za prvé, jak probíhají jednání v otázce volnočasových benefitů? A za druhé, jestli má vláda nějaký plán na podporu a motivaci zaměstnavatelů, aby i po zrušení daňového osvobození poskytovali volnočasové benefity svým zaměstnancům.
Děkuji pěkně za dodržení času. Nyní vystoupí pan poslanec Radek Koten a následně pan poslanec Martin Kukla.
Děkuji ještě jednou za slovo. Moje poslední interpelace na pana premiéra se bude týkat takzvaného ozdravného balíčku, nebo jak se tomu dá říct.
Nyní pan poslanec Martin Kukla, čímž uzavřeme blok interpelací na předsedu vlády.
Můj poslední dotaz opět směřuje k programovému prohlášení vaší vlády, a to konkrétně k podpoře vlastníků lesa za zvládnutí kůrovcové kalamity. Víte, když přišla první vlna kůrovcové kalamity na Vysočinu, tak jsme jako kraj pomáhali vlastníkům lesa, pomáhal i stát. A teď, jak to děláte vy. Vy jste 3. 2. 2022 jako Ministerstvo zemědělství zveřejnili výzvu k podávání ohlášení a žádostí o finanční příspěvek na podporu adaptaci lesních ekosystémů na klimatickou změnu. Zajímavé na tom je, že osvěta na tuto dotační politiku byla téměř nulová. Dodneška nebyly příspěvky za rok 2022 vyplaceny , ani žádosti na rok 2023 přijaty.
Nyní upozorňuji Poslaneckou sněmovnu, že byly vyčerpány veškeré přihlášky na předsedu vlády, a nyní tedy budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády. A ještě vzhledem k tomu, že paní poslankyně Romana Fischerová, která byla vylosována na prvním místě, vzala zpět svou interpelaci na ministra spravedlnosti Pavla Blažka, tak nyní dám slovo panu poslanci Janu Sílovi, jenž byl vylosován jako druhý, aby přednesl ústní interpelaci na ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu. Ovšem pan poslanec Jan Síla není přítomen v sále, čili interpelace propadá. A my přistoupíme k interpelaci následující, s níž byla vylosována paní poslankyně Jana Hanzlíková. Opět konstatuji, že není přítomna v sále, takže se dostáváme k interpelaci pana poslanec Tomáše Kohoutka.
Děkuji.
Děkuji pěkně za přednesení interpelace. Nyní přistoupíme k interpelaci pana poslance Romana Kubíčka, následně se připraví pan poslanec Hubert Lang.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Pane ministře, bude to velmi krátké.
Jenomže víte, na Ministerstvu vnitra byla taková zvláštní zvyklost, na kterou nemohl ani žádný ministr, tak si na to dávejte pozor, protože mně to trvalo dost dlouho, než jsem to rozklíčovala. Tam byla taková zvyklost, že - já to porovnám s Ministerstvem financí. A přidělila se jim na začátku roku, hned jak byl schválen rozpočet. Na Ministerstvu vnitra to tak nebylo. A bavili jsme se samozřejmě i o tom příspěvku. A v tom rozpočtu vždy bylo dost peněz, aby na tyto stravenky se daly peníze, tak jak je dostali celníci, jak je měla Finanční správa, a byla schopna si to prostě v rámci toho rozpočtu, který jsme jim přidělili na ten rok, najít. Jenomže ta paní, co to tam řídila na tom ekonomickém úseku Ministerstva vnitra, ten rozpočet si nechávala celý pod sebou a přidělovala postupně. Takže ta policie to nedostala v tom lednu, aby věděla, mám tenhle balík. Ti hasiči to nedostali v tom lednu, až jsem na to začala dohlížet. Dohlížet jsem na to mohla jedině tak, že jsem se neustále ptala: Mají to přiděleno? A ona jim je přidělovala jednou za čtvrt roku podle sebe, prostě nechala si celou tu kapitolu pod sebou a dávala jim to tak jaksi s čepicí v ruce na příděl. Takže to nebyla žádná politika. To nebyly žádné volby. Nám záleželo vždycky na policistech. Oni dobře vědí, za kterých vlád toto získali. Tak prosím, netahejte do toho politiku. Takže já věřím, že to rozklíčujete taky a že taky na tohle dohlédnete, aby se toto nedělo. Takže vždy bylo možné tuto částku vzít. To, že se tam dělo to, že tvrdili, že to dali někam jinam, a tvrdili, že na to nemají, to prostě byl problém těch konkrétních úředníků. Ani bych to nevyčítala žádnému ministrovi, předpokládám, že ani vám.
S faktickou poznámkou bude reagovat pan ministr Rakušan.
No ale jedna poznámka. A teď se držme faktů. A tady doufám, že i ti, kteří do sboru vidí, mi dají za pravdu. Tak srovnejme realitu. Vy říkáte - záleželo, hlídali jsme, dohlíželi jsme, byl problém v systému. Já chápu, že tam seděl ministr z jiné strany. Já chápu, že z pozice ministryně financí nevidíte do toho, kam jdou jednotlivé peníze na jednotlivých rezortech v detailu. A vůbec bych to po vás nechtěl. Já jenom srovnávám fakta a realitu životů a výplatních pásek policistek, policistů, hasiček a hasičů za vlády před červnem 2021, tedy téměř celé volební období bez tří měsíců, a teď. Tehdy drtivá většina z nich stravovací příspěvek neměla proplacený. Nevím proč, jestli na to Ministerstvo vnitra nedbalo, nevím. Můžeme se bavit o technikáliích. Vy jste říkala ano, přece se vždycky v tak velkém rezortu těch 300 milionů najde. Přesně tak - vždycky se najde. Proto dostávají vyplacený příspěvek na stravování. Proto já neříkám, že by snad někdo neměl na benzin. Na benzin samozřejmě mají a na něj mít vždycky budou. Já pouze říkám - a tady jsem ve shodě s paní poslankyní - ano, pojďme tomu dát systém, aby ten řádek byl jasně definovaný, tak jako to u jiných sborů třeba bývá. Ale za nás stravovací příspěvek, na rozdíl od bývalé vlády, dostávají, a to každý měsíc.
Jdete s faktickou? Vy jste zrušila, dobrá. Takže paní poslankyně Mračková Vildumetzová. Prosím, máte slovo.
V úvodu bych chtěla říct, že tady opět nemluví pravdu, až bych si dovolila říct, že tady opět lže. Protože on tady říká, že v roce 2022 byl stravenkový paušál vyplácen. Ano, pane ministře, ale sám jste tady přiznal, že ty finanční prostředky jste jim nedal prostřednictvím Ministerstva vnitra, že si to musela všechna ta krajská ředitelství hradit ze svého rozpočtu. Takže ano, měli to hrazené, ale museli si to hradit ze svých rozpočtů. Z Ministerstva vnitra to v žádném případě nedostali. Musím říct, že já jsem vlastně tu odpověď nedostala. Já pořád chci vědět... Vy říkáte, že probíhá komunikace s Ministerstvem financí. No to je skvělé! Ale já bych chtěla vědět, kdy tady bude novela rozpočtu na rok 2023, kde uvidím v řádku, že 300 milionů dostanou policisté na stravování. Na to jste mi do současné chvíle neodpověděl. Říkáte, že pořád probíhá nějaká komunikace a že dochází k nějakému handrkování a že ti policisté to dostávají. Ano, znovu to opakuji, dostávají. Ale platí si to ze svého rozpočtu, protože ministr vnitra Vít Rakušan to nedokázal prosadit v rámci projednávání rozpočtu na rok 2023 a v té kapitole a v tom řádku to pro policisty neměl a neprosadil! A to je prostě fakt, který je.
Reagovat bude pan ministr Rakušan s faktickou poznámkou. Prosím, vaše dvě minuty.
Já se do těch dvou minut vejdu, abych nezdržoval diskusi a žádosti o další interpelace.
Máme zde tři faktické poznámky. Jako první pan poslanec Juchelka, připraví se pan poslanec Berki a poté pan předseda Benda.
Já velmi děkuji i panu Berkimu i panu Navrátilovi za jejich předchozí řeči, vaším prostřednictvím. Chci říct, že si vás velmi vážím, úplně jako každého, kdo je tady v této ctěné Poslanecké sněmovně. Takže jsem chtěl velmi poděkovat tady za tyto věci. Nechci vůbec žádným způsobem - a prosím, nedělejme to, abychom rozdělovali ty lidi ve Sněmovně právě podle sexuální orientace. Naopak. A právě proto já nemohu samozřejmě hlasovat pro redefinici manželství tak, jak je to v tuto chvíli navrženo, protože si vážím i té instituce manželství jako instituce, do které se rodí děti, a já si myslím, že manželství je skutečně o vztahu muže a ženy. Děkuji moc.
A prosím pana poslance Berkiho.
Já si jen dovolím krátce reagovat na kolegu Jirku Navrátila. Z mého pohledu krásně zdůvodnil, proč je cesta druhým čtením občanského zákoníku právě tou jednodušší. Jestliže chceme, aby se ten svazek stejnopohlavních párů vlastně choval, až na dvě výjimky, stejně jako manželství, pak je jednodušší v občanském zákoníku říct, co jsou ty dvě výjimky, než kvůli tomu revidovat spoustu mnoho jiných zákonů. Takže za mě, právě to, co Jirka Navrátil říkal, je důvod toho, proč si myslím, že bychom měli posunout novelu občanského zákona do druhého čtení. Je navrženo prodloužení o 60 dnů, tedy dostatečně dlouhá doba na to, abychom si mohli společně ujasnit, které například ty výjimky tam mohou být.
Děkuji.
Pokládám za férové, abychom to dnes dokončili.
Ano, rozumím. Čili budeme hlasovat v tuto chvíli. Rozumím, je zde zájem o odhlášení. Poprosím, abyste se přihlásili. A vzhledem k tomu, že v tuto chvíli nevidím... Nezpochybňujete hlasování? Táži se pana předsedy Bernarda, jestli má zájem o závěrečné slovo?